Každá desátá česká domácnost pak kvůli Fialově vládě žije zcela bez rezerv, přičemž v nedávné minulosti řada z nich část vydělaných peněz dokázala ještě ušetřit. Nejvíce znepokojující na výstupech průzkumu je to, že dvě třetiny z domácností, které si dnes nedokážou tvořit žádnou finanční rezervu, deklarují, že donedávna toho byly schopny. To bych chtěl zdůraznit. A za nás, my tedy nechceme snižovat poměr důchod versus mzda. My naopak chceme zvyšovat poměr důchod - mzda. My na to máme názor tenhle, co jsem říkal já. Privatizace důchodového systému je záslužná, ale neměla by probíhat za cenu zadlužování budoucích či současných generací. Dobrovolné přispívání do systému, to určitě k diskusi je, myslím dobrovolného do těch soukromých fondů, ale stát musí podle názoru SPD garantovat důstojné důchody pro všechny občany. No tak rozpočtová konsolidace, to ano. No tak to my si nemyslíme. Protože lidé celý život pracují a jsou třeba bezdětní, protože třeba ze zdravotních důvodů nemůžou mít děti. Jak k tomu pak přijdou? Takže to tady také s tím vůbec nemůžu souhlasit, co se tady píše. To znamená, podle mě je prostě návrh, aby ti, kteří nemají žádné děti, nedostali žádné starobní důchody, podle mě je to opravdu nesmysl. Příspěvkem do penzijního systému jsou podle autorů buď reálné úspory v případě fondového systému, nebo řádně vychované děti v případě průběžného systému. Myšlenka vestavěného stabilizátoru populačního vývoje má v literatuře svou tradici. Podobně Sinn z roku 2003 argumentuje, že průběžný systém přebírá zodpovědnost lidí za své zajištění ve stáří, a tím zapříčiňuje bezdětnost. Proto autor navrhuje, že kdo nemá děti, bude dostávat menší důchod. Ačkoliv mají podobné návrhy z hlediska autora logiku, vyvolávají otázky po vnitrogenerační rovnosti, neboť některé páry mohou být plodnější než jiné. No a některé samozřejmě ze zdravotních důvodů třeba nemůžou mít děti. Takže to my v SPD nechceme diskriminovat takové občany. Tito lidé by byli takovým návrhem diskriminováni. Děti jsou jedním z aktiv, do něhož lidé investují při zajištění ve stáří. Státní penze je naopak sociální dávkou, která by se měla odvíjet od úrovně životního minima. Příznivý vliv na plodnost by měla mít samotná privatizace důchodového systému, to je snižování dávek z průběžného systému. Tím, že bude klesat váha průběžného systému při zajištění ve stáří, bude to motivovat lidi, aby si ke státnímu důchodu hledali alternativní způsoby zajištění ve stáří. Proto tady ostatně také dneska jsme. A už vůbec ne, znovu to zopakuji, proč to tady čtu, že už vůbec ne ten argument, že státu hrozí značné hospodářské škody tím, že vyplatíte důchodcům důchody, na které mají nárok. To je úplně nepřijatelné vůbec zdůvodnění pro SPD. S tím nesouhlasíme. Ostatně proto už jsem navrhl dopoledne, už jsem navrhl zrušení té legislativní nouze. Takže my žádnou privatizaci důchodového systému neprosazujeme, ani žádné snižování důchodů z průběžného systému. Naopak my chceme zvyšování důchodů z průběžného systému a odmítáme privatizaci důchodového systému. Chceme, aby stát garantoval důstojné důchody. No to tedy SPD s tím nesouhlasí. Tady vůbec nemůžu souhlasit ani s autorem této knížky, ani tady - už jsem to také někde slyšel, že to tady někdo říkal. Důchodový systém v mnoha zemích se dostal do vážné krize. A znovu zopakuji, že už jsem navrhl dopoledne, aby se hlasovalo o tom, zrušit legislativní nouzi, a o mém návrhu jménem SPD se bude hlasovat po skončení obecné rozpravy. To přece nejde. Ústavní soud posuzoval poměr důchod versus mzda čistě podle důchodů ze státního pilíře a úplně opomněl, že vysokopříjmoví lidé mají dost prostředků, aby se na důchod připravili ze svých soukromých zdrojů. Zachování životního standardu je otázkou dalšího smluvního pojištění. To říká ten soudce Jiří Nikodým. Nově přiznávané důchody od října 2011 jsou většinou mírně nižší, než by byly, kdyby změna neprošla. Naopak určitého zvýšení se dočkali ti, kteří do systému odvedli nejvíce, tedy lidé s vysokými příjmy. Ti dostali stejný důchod, i kdyby žádná reforma neprošla. Takže Beveridž tedy, děkuju za nápovědu. Tento systém chrání všechny občany proti chudobě. Srovnání obou systémů zobrazuje následující tabulka - kterou vám bohužel nemůžu ukázat, protože tady nemám monitor. V podstatě v té tabulce je porovnání bismarckovského modelu a beveridgeovského modelu, kdy cílem bismarckovského modelu je udržení systému, cílem beveridgeovského modelu je zabránění chudobě. U bismarckovského modelu jsou dávky vztažené k příjmu, u beveridgeovského systému jsou plošně, u bismarckovského modelu je financování příspěvky, u beveridgeovského modelu zdanění. Takže zatímco bismarckovský systém se alespoň trochu snaží při výpočtu dávek o zohlednění výše příspěvku placeného v sociálním pojištění, beveridgeovský zajišťuje rovné univerzální dávky. Nejmocnější element oponující strukturální reformě jsou současní důchodci, kteří požadují, aby jim zůstaly plné důchody. No tak to ale požaduje i SPD samozřejmě. Za druhé je obtížné provést změnu ve veřejném mínění. Teď se podívejme, jaké jsou penzijní reformy ve světě. Penzijní reformy v západoevropských zemích. Převažujícím rysem penzijních reforem v západoevropských zemích je jejich umírněnost. Vlády obvykle přistupují pod tlakem demografického vývoje k opatrnému snižování důchodů vůči průměrným mzdám. Německé důchodové pojištění je průběžný systém povinný pro zaměstnance, stejně jako pro většinu samostatně výdělečně činných. Důchodové pojištění se dělí mezi zaměstnance a zaměstnavatele. Rovněž Francie má průběžný systém financování důchodů s definovanými dávkami. Tak nevím, o čem to tady mluví. Předreformní důchodový systém byl založen na plošném základním pilíři a na druhém pilíři založeném na odvedených příspěvcích. Tento druhý pilíř částečně zajišťují soukromé penzijní fondy. Vztah mezi příspěvky a dávkami byl relativně slabý a podmínky pro přiznání důchodů poměrně štědré. Chile byla první zemí v Latinské Americe, která provedla privatizaci svého důchodového systému. Příspěvky každého občana jsou shromažďovány na individuálním účtu. Systém je povinný, kapitálový a soukromě spravovaný. Systém není dokonalý. Navíc nedokáže předpovědět budoucí důchodové dávky. Ačkoliv systém byl vytvořen jako finančně stabilní, neřeší problémy se stárnutím obyvatelstva. K tomu slouží rezervní důchodový fond. Pojďme se podívat na Francii. Francie patří k zemím s bismarckovským modelem důchodového zabezpečení. Od té doby sociální pojištění zahrnuje pojištění zdravotní, důchodové a pojištění pomoci rodinám s dětmi. Ostatní lidé mohou být jednak osoby bez platu, umělci, obchodníci, svobodná povolání, zaměstnanci, pardon, zemědělci, dále osoby se speciálním platem, zejména ve veřejné správě, a osoby s platem v soukromém sektoru. Vyplácení dávek a vybírání příspěvků organizuje ve Francii ústřední organizace sociálního zabezpečení. Dnes žije ve Francii asi 60 milionů lidí, z toho polovina v aktivním věku. V zemi žije asi 12 milionů důchodců. Velká většina prostředků na důchodové dávky je vynakládána v rámci státního průběžného systému, nebo toho průběžně financovaného systému, a ve Francii je tento trend ještě silnější než jinde v EU. První pilíř francouzského důchodového systému je průběžně financovaný. Garantuje občanům základní minimální příjem. Lidé, kteří vychovali alespoň tři děti, mají důchod o něco vyšší. To je potřeba zdůraznit. Francouzské státní důchody se odvíjejí od příjmů zaměstnance za nejlepších 25 let. No tak podívejte se, jak to mají vysoko. Penze se valorizují podle cen a nikoliv podle mezd. Druhý pilíř francouzského důchodového systému tvoří povinná schémata založená na příspěvkově definovaných účtech. Doplňkové penze jsou povinné pro všechny zaměstnance, kteří odvádějí důchodové pojištění do prvního pilíře. AGIRC pokrývá manažerský a exekutivní personál. Dále existují zvláštní schémata pro zemědělce a OSVČ. Výpočet doplňkových starobních penzí je založen na bodování. Každý rok, který poplatník přispíval do systému podle své mzdy, se předvádí na body, od nichž se odvíjí doplňková penze. Ve druhém pilíři důchody odpovídají příjmům za celé pojišťovací období, nikoliv jen z 25 výdělkově nejlepších let. Ve Francii existují stovky schémat. Součástí reformy bylo posunutí do roku 2018 minimálního věku pro odchod do důchodu na 62 let. François Hollande se ve své prezidentské kampani zavázal, že bude znovu zavedena možnost odchodu do důchodu v 60 letech pro ty, kteří začali pracovat brzy a na důchodové pojištění přispívali dostatečně dlouho. S tím samozřejmě SPD zásadně nesouhlasí, s tím, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu, pro jistotu zopakuju. No a francouzský prezident diskutuje se sociálními partnery o globální reformě, která by vedla k dlouhodobému udržení průběžně financovaného důchodového systému. To není překvapivé, protože veřejné důchodové programy financované daněmi snižují čistý příjem občanů po zdanění, a tím omezují soukromé agregátní úspory. Co se týče průběžných systémů, tak co se týče nízké míry výnosů, tak žádné přímé účinky na financování a výnosy. Co se týče soukromého fondového systému, tak z hlediska nízké míry výnosů žádné účinky na financování, ale nižší výnosy. U soukromého fondového systému žádný přímý účinek na financování a výnosy. Takže tady jsme si řekli v přímém porovnání výhody a nevýhody v podstatě průběžných důchodových systémů a v porovnání se soukromými fondovými systémy. Implicitní závazky tak byly transformovány do explicitních. Během prvních deseti let nového systému v Chile vznikl deficit důchodového systému 4 % HDP. To znamená, že v krátkém a středním období chilská změna systému nevyústí ani do omezených veřejných výdajů, ani do zvýšených národních úspor. Proto nelze fondovému systému připisovat žádný dodatečný růstový efekt. Povinné v podstatě placení do soukromého fondu bez nějaké garance, což samozřejmě je problém, a to jsme rozporovali. Povinné příspěvky do soukromých penzijních fondů jsou filozoficky nekonzistentní. Volba mezi průběžným a fondovým systémem není jednoduchá záležitost. V této části budu společně s vámi analyzovat standardní Aaronovo pravidlo pro zavedení buď průběžného, nebo fondového systému. Rozebereme si tady, vážené dámy a pánové, fungování průběžného systému důchodů a provedeme analýzu silné a slabé stránky průběžného a fondového systému. Zmíníme i diskutovaný dopad obou důchodových systémů na úspory. Pokud je míra výnosů soukromých penzijních fondů vyšší než růst populace a míra růstu průměrných mezd, pak by měl být výhodnější fondový systém. Naopak jestliže populační růst, takzvaná Samuelsonova biologická míra výnosu, a průměrná mzda, z níž se platí důchodové pojištění, rostou rychleji než výnos soukromých fondů, je výhodnější průběžný systém financování důchodů. Reálný výnos soukromých penzijních fondů ve světě je různý. Jednou z nevýhod fondového systému je omezená možnost převést bez penalizace úspory před dosažením důchodového věku do jiné formy úspor. Aaron předpokládal exogenní mzdy a úrokovou míru, takže výsledek platí spíše pro malou otevřenou ekonomiku. Důchodové systémy už dávno nejsou jednopilířové, protože důchodové dávky čerpají lidé z různých zdrojů. Volbu mezi různými systémy financování důchodů nelze provádět jen na základě efektivnostního kritéria, ale je třeba vzít v úvahu i rozdělení mezi generace. Například Kovalčík a V první polovině letošního roku by pak měl v rámci tohoto projektu vzniknout zákon umožňující vládě zablokovat vybrané internetové stránky a trestně stíhat takzvané šíření dezinformací, aniž by bylo jasně definováno, co dezinformace je a co dezinformace není. Jinými slovy současná vláda hodlá za peníze všech občanů budovat síť vlastních propagandistických médií a trestně stíhat opoziční politické názory včetně věznění jejich nositelů. To by byl samozřejmě konec svobody a demokracie. Ale zastavím se u té ekonomiky. Takže 150 milionů korun ročně ze státního rozpočtu provládním médiím a politickým neziskovým organizacím? Na to peníze máte, ale příjemce důchodů, všechny příjemce důchodů, chcete okrást o slíbenou valorizaci důchodů, a ještě to tady tlačíte v legislativní nouzi a nazýváte to, že by tím byly způsobeny hospodářské škody. A teď se tedy pojďme podívat trošku konkrétněji. Teď jsem to vzal trošku všeobecněji v úvodu svého vystoupení a teď samozřejmě přejdeme do té podrobnější fáze. A my jsme k tomu samozřejmě tady, protože se na to samozřejmě vůbec nemůžeme dívat, a my budeme do posledního dechu bojovat za téměř 3 miliony příjemců důchodů v České republice, tak SPD připravilo k tomu i řadu pozměňovacích návrhů, protože my právě rozhodně si nemyslíme, že to způsobí hospodářské škody. Naopak, je potřeba vyplatit. A SPD podalo celkem 102 pozměňovacích návrhů, takže samozřejmě je naši poslanci podrobně budou zdůvodňovat a budeme je samozřejmě také podrobně načítat. Naopak, že bychom ty důchody měli lidem dávat. SPD si za tím pevně stojí a naopak říkáme: zvyšovat důchody. Dříve se lidé zajišťovali na stáří v rámci rodiny. Když se chtěl někdo speciálně zajistit na stáří, použil pomoc v charitě či církvi nebo soukromé pojištění. Takže já z toho prostě ocituji nějaké pasáže, protože myslím, že je to velice poučná publikace. Ať se nám tato situace líbí, nebo ne, je jasné, že ji nelze změnit přes noc. Ještě jsem chtěl říct, že samozřejmě těch podkladů pro tu důchodovou reformu i pro to, jakým způsobem k tomu přistoupit, je řada. Takže názory v této knize plně nekopírují názory SPD. No a poměrně to klesá. Protože existují redukční hranice rozhodné pro výpočet důchodu, klesá s rostoucím výdělkem poměr výše důchodu k tomuto výdělku. Zákonná úprava ve snaze zajistit přiměřené hmotné zabezpečení všem účastníkům důchodového pojištění nezajišťuje části pojištěnců přiměřené hmotné zabezpečení reflektující v seznatelné míře princip zásluhovosti, tedy naplňující stimulační funkci sociální politiky. Já se můžu otočit na vás, jo. I při zavedení fondového systému by ekonomika nesla náklady demografického stárnutí. Tvrzení Kotlikoffa z roku 1996 o pozitivním dopadu privatizace důchodového systému na hospodářský růst je proto sporný. Pokud by reformu doprovázela rozpočtová konsolidace, mohl by mít pro dlouhé období pravdu. Zvýšení zadlužení plynoucí z reformy však bude mít opačný efekt. Příliš krátké časové řady neumožňující jednoznačně prokázat vazbu mezi důchodovou reformou a hospodářským růstem. Ačkoli Gramm v roce 1998 rovněž podporuje privatizaci důchodového systému, jeho návrh reformy je realističtější než Kotlikoffův. V této části tady autoři publikace - znovu zdůrazňuji, že to nekopíruje názor, politický názor SPD, je to jenom jeden z mnoha podkladů, který je určitě dobré jenom o něm vědět. Tak v této části načrtneme základní model důchodové reformy v České republice, jak vyplývá z předchozí analýzy autora. Nastíníme základní parametry nového důchodového systému, které vychází z výpočtu výkonného týmu pro důchodovou reformu. Takže základní filozofie. Člověk se může zajistit na stáří třemi způsoby. Za prvé může odložit současnou spotřebu a vytvářet soukromé úspory, peněžní depozita, akcie, dluhopisy, stejně jako soukromé penze. Za druhé, člověk se může zajistit na stáří tím, že zplodí a vychová odpovědné děti. Když jsou děti mladé, rodiče jim zajišťují jídlo, ošacení a vzdělání. Když děti vyrostou, vracejí rodičům dary v podobě peněžních či materiálních transferů. Za třetí, člověk se účastní programu sociálního pojištění. Je chybné, když se debata o zajištění ve stáří neustále soustřeďuje pouze na třetí část. Tento poznatek je platný bez ohledu na typ důchodové reformy, kterou země projde. V letech 2002 až 2006 vznikla při Ministerstvu financí skupina, která vypočítala bilanci důchodového systému podle variant, které předložily politické strany. Návrhy jednotlivých stran se však lišily. Švédský model s fiktivními účty, který více váže vyplácené penze na zaplacené příspěvky, je spíše kosmetickou změnou. Debata o důchodové reformě se dnes ocitá před dvěma krajnostmi: na jedné straně nedělat nic, na straně druhé radikální reforma. Tak debata u důchodové reformy se dnes ocitá před dvěma krajnostmi. Na jedné straně nedělat nic, na druhé straně radikální reforma. Obě jsou chybné. Není správné přihlížet k tomu, jak se důchodový systém propadá do stále hlubších deficitů. Úplná privatizace, která by znamenala ztrátu jakéhokoliv životního minima garantovaného státem, je stěží představitelná. Není pravděpodobné, že ve střední Evropě či na Západě by byli lidé ochotni provést tak radikální změnu v uvažování. Proto se v dnešní ČR nabízí postupná privatizace. Ideou reformy zůstává omezení závislosti občanů na státu, která v minulosti stále byla a dnes ještě je nadměrná. Je třeba vytvořit podmínky pro to, aby lidé vlastními silami a přičiněním řešili stále více sociální problémy, situace a události. Na druhé straně stát má zasahovat tam, kde občan vlastními silami, ani silami rodiny nestačí. Většina zemí OECD má již delší dobu dvoupilířový důchodový systém, který se skládá ze státního průběžného systému a soukromých, a to je potřeba zdůraznit, dobrovolných penzijních plánů. Celkem 14 ze 34 zemí OECD kombinuje státní důchod s povinným spořením do fondů. Tak pojďme se teď zamyslet nad evolučním pojetím. Lámat hůl nad průběžným systémem je předčasné. Průběžné systémy jsou citlivé na změny parametrů. Poměr důchod, mzda, sazby důchodového pojištění a věku pro odchod do důchodu.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, já bych tady rád zareagoval na předřečníky, vaším prostřednictvím, protože my se tady bavíme stále o stavu legislativní nouze, ale to, čemu má tento stav sloužit, to je naprosto neuvěřitelné. Padlo tady, že nebyla tato valorizace rozpočtována. A vláda to teď chce ušetřit. A na kom to chce ušetřit? Musíme si říci, že to chce ušetřit na těch nejzranitelnějších, kteří se nemohou bránit. To je tedy opravdu neskutečné. Ale vždyť tu inflaci tady přece způsobila vaše vláda! To je naprosto neuvěřitelné. Ta skupina lidí, která se nemůže vůbec bránit! To opravdu, to je neskutečné.
Děkuju za slovo, paní předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já budu velmi stručný. Byli jsme připraveni se bavit o té změně. Ale ve standardním legislativním procesu. Tu valorizaci nám tady vyhnala především pozdní opatření v rámci nárůstu energií, která jsme my navrhovali, a vy jste je uskutečnili o půl roku později. A nemůžete se schovávat za to, že to zde nebylo vyřčeno.